Nyní nejen důchod z druhého pilíře zaplacený celoživotními příspěvky, ale i důchod z prvního pilíře je počítán na základě zaplaceného pojistného delšího časového období. Po nástupu premiéra Roberta Fica Slovensko provedlo významné změny v důchodovém systému. Dosud na Slovensko směřovalo do druhého pilíře 9 % hrubé mzdy, po chystaných změnách má na soukromých účtech skončit 3 až 4 %, zbytek půjde opět do sociální pojišťovny. Tak a teď se pojďme podívat na penzijní reformy ve střední a východní Evropě. S výjimkou zavedení příspěvku v nezaměstnanosti, což byla reakce na rostoucí nezaměstnanost, přežily systémy sociálního pojištění v zásadě dlouhou dobu. Teprve v posledních deseti letech prošly penzijní systémy ve střední a východní Evropě fundamentálními změnami. Nedávná reformní dynamika v některých zemích ve střední a východní Evropě ukázala, že částečná či úplná privatizace pojištění stáří je možná. Rovněž Polsko zvolilo třípilířový systém, i když vláda negarantuje žádnou penzi z druhého pilíře. Nejvíce důchodových reforem bylo provedeno v zemích, kde starý systém stál před kolapsem nebo již zkolaboval. Stoupenci tohoto přístupu si od změny slibují zvýšení míry úspor a větší efektivnosti jak na finančním, tak na pracovním trhu, které povedou ke zvýšení dlouhodobého růstu. Světová banka správně argumentuje, že existující schémata veřejných penzí na bázi průběžného systému se vymkly kontrole. Mezi její slabosti patří jednopilířovost, slabý vztah mezi příspěvkem a důchodem, distorze na trhu práce a riziko politické manipulace. Proto Světová banka doporučuje - a to už je diskutabilní otázka - zavedení tří pilířů důchodového zabezpečení. A všichni pamatujeme na tu odpověď, ptal jsem se na to i v televizi, že to ničím garantováno nebylo. Veřejně řízený redistribuční první pilíř určený ke zmírnění chudoby důchodců znamená vyplácení základní penze. Druhý pilíř se skládá z povinných soukromých schémat, osobních nebo zaměstnaneckých uspořádání, založených na individuálně definovaném příspěvkovém plánu s úzkým vztahem mezi individuálními příspěvky a penzemi. Třetí pilíř zahrnuje dobrovolné spoření. Světová banka uvádí, že ve východní Evropě by chilský typ privatizace přinesl zvláštní psychologické a politické výhody. Koncept důchodové reformy K nim patří nejen Mezinárodní organizace práce, ale i konzervativní oponenti. Přechod k fondovému financování neznamená obranu proti demografickým rizikům. Soukromé fondové systémy - možné efekty na financování, které nemohou být zmírňovány. U soukromých fondových systémů - žádný účinek na financování, ale postižení jednotlivci přijímají nižší budoucí výnosy. Vy na to úplně kašlete! To je šílený! To je šílený! Vy máte čas na krátký telefonát. My o tom jednat chceme. Pak slyším, že opozice nechce jednat. Tak se podívejte. Vždyť my jednat chceme. A podívejte se, jakou formou jednáte vy? Valorizace důchodů by probíhala na úrovni zákonného minima, inflace plus třetina růstu průměrné reálné mzdy. Já si myslím, že jsou tam rezervy, a my jsme o tom mluvili a konkrétně jsme ty návrhy dávali. Ostatně podívejte se do Francie. Podívejte se do jiných zemí. Vždyť to tam funguje. Vy chcete zvyšovat na 68 let. To je přece jasné. To není důvodem Ukrajina. To je samozřejmě... Jsem rád, že jsme ty návrhy pana Kalouska pak zrušili. A ustanovení § 15 o redukčních hranicích zákona o důchodovém pojištění podle stěžovatele nemůže obstát a je neústavní, poněvadž jsou tímto ustanovením poškozeni pojištěnci s vyššími příjmy. Navrhovatel připomněl, že podle názvu zákona o důchodovém pojištění se jedná o pojištění, tedy právní institut, který v každém právním státě má svůj ustálený obsah. Se zaplaceným pojistným by se podle něj mělo zacházet jako s pojistným, nikoliv jako s daní. Ústavní soud uznává, že v průběžných systémech není předpokladem existence přímé vazby mezi výší zaplaceného pojištění a výší v budoucnu pobírané dávky. I v průběžném systému může být míra ekvivalence přiznané dávky a předchozího příjmu v době ekonomické aktivity vyšší i nižší. No tak tady s tím taky nesouhlasím. Je to kniha o jedné z možností, je to jedno z mnoha zamyšlení nad pojetím důchodové reformy. Takže u těch nejkřiklavějších rozdílů to samozřejmě dneska poznamenám, aby nedošlo k nějaké mýlce. Takže to má základ.
Z pohledu struktury schůze samozřejmě tento příspěvek patří spíš do obecné rozpravy. Ale jestliže na tom s přednostním právem trváte, pokračujte. Ale skutečně legislativní nouze je trochu o jiném obsahu.
No, děkuju za tu vstřícnost. Já o tom nebudu polemizovat, já budu tedy pokračovat. Ne, ne, tohle už jsem říkal. Takže valorizace důchodů podle cen není žádná tragédie. Prakticky nikde na světě se plná mzdová indexace nevyskytuje. Tento pasivní přístup může českému důchodovému systému hodně ulehčit. Současně je třeba podporovat občany, aby spořili na stáří. Občané by měli vědět, že když si nebudou spořit na stáří, budou mít životní úroveň pouze na úrovni životního minima. Pokud v krátkém a středním období nedojde k radikální proměně politických preferencí obyvatel, což není pravděpodobné, je možné shodnout se alespoň na kompromisu. Měnit parametry průběžného systému s cílem pozvolna snižovat jeho váhu na zajištění ve stáří. Samozřejmě je nutné hledat úspory v rámci stávajícího systému. - No tak to jsou tedy návrhy, s kterými tedy opravdu vůbec nemůžeme souhlasit. Tím spíše, že přeživší partner zdědí soukromé penzijní úspory druhého partnera. Pokračovat je nutno ve zvyšování... No, tak to tedy už vůbec ne. Dnes existují návrhy v USA posunout důchodový věk. To znamená, prodloužení průměrné doby věku neznamená zároveň prodloužení věku ve zdraví. To je něco jiného. Takže to tady zrovna autor vůbec nezohledňuje. Tak vidíte, to je docela zajímavý materiál. Příspěvek na sociální pojištění by zůstal zachován na současné úrovni, ale bez vzniku dodatečných dluhů. Kdyby se průběžný systém vyrovnával pomocí zvýšení sazby důchodového pojištění, přispívalo by to k vyšší nezaměstnanosti. Další navýšení sazby důchodového pojištění by oslabilo podněty k investování, vyvolalo distorzi na trhu práce a zpomalovalo hospodářský růst. Výhrada vůči tomuto řešení není principiální, ale odmítá dluhové financování této operace. Ale o tom nikdo nemluví, přitom je to pravda, je to tak prostě. SPD na to upozorňuje a říkám to tady politicky nekorektně, prostě na rovinu, ať si o tom myslíte, co chcete. Je to tak a je potřeba tyto věci hlasitě říkat, abyste se probrali v té vládě. Podívejme se ještě, kde tedy jsou ty skutečné hospodářské škody. No ale pojďme se u toho na chvíli zastavit, u těch hospodářských škod, u toho, co jste způsobili a kde jsou skutečně ty hospodářské škody. České předsednictví - respektive české. Například Evropská unie právě během toho předsednictví za plné podpory Fialovy vlády a českého předsednictví rozšířila systém obchodování s emisními povolenkami na oblast vytápění, včetně rodinných domků a dopravy, tedy i na domácnosti. Toto rozhodnutí je likvidační pro český průmysl a povede k výraznému růstu cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží a služeb. Spotřebitelé a firmy budou v budoucnu muset také častěji platit za emise oxidu uhličitého. Bezplatné certifikáty pro firmy se mají do roku 2034 postupně zrušit. České předsednictví a česká Fialova vláda souhlasily s ukončením prodeje aut se spalovacími motory. V zemích Evropské unie tak bude prakticky nemožné si od roku 2035 pořídit nový automobil na benzin či naftu. Toto opatření opět aktivně prosadilo české předsednictví. Situace je taková, že Fialova vláda hazarduje s budoucností naší země a vede ji do katastrofy. Na každého Čecha tak připadá průměrný dluh již v objemu 275 000 korun. V letošním roce plánuje vláda Petra Fialy hospodařit se schodkem 295 miliard korun. Takže propagace migrace, co nejvíc Ukrajinců sem samozřejmě i na úkor českých občanů, zvyšování daní, snižování důchodů. No a já se ptám: Co podpořit české pracující rodiny, aby se nebály mít alespoň dvě nebo tři děti? Návrhy řešení, které předkládá hnutí SPD, jsou dlouhodobě známé a jasné. Poláci to udělali, no a Češi, včetně nového prezidenta Petra Pavla, jezdí nakupovat levné potraviny do Polska. To je opravdu situace. Snížili DPH na vybrané základní potraviny na nulu, a proto je tam také levněji. No ale Fialova vláda nedělá vůbec nic. Takže je skutečně tristní, když exponenti nebo politici podpoření Fialovou vládou jdou si levně nakoupit do Polska, ale sami tito stejní politici nechávají české občany ve štychu. To je opravdu neuvěřitelná situace. Fialova vláda se jim nesnaží efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje. Podle výsledků výzkumu agentury PAQ Research jsou příjmovou chudobou nejvíce ohroženy domácnosti rodičů samoživitelů. Samoživitelé jsou proto nuceni omezit své vlastní životní potřeby jen na to nejnutnější a nemají žádné finanční rezervy. Jakékoliv neočekávané výdaje nebo výpadky v jejich příjmech mohou mít pro ně a pro jejich děti fatální důsledky. Je smutnou skutečností, že se Fialova vláda nesnaží rodičům samoživitelům efektivně pomoci, zatímco podporuje zbytné výdaje. Vláda pětikoalice způsobila extrémní zdražení základních životních potřeb českých občanů a nedokáže pomoci ani těm sociálně nejohroženějším z nich. To je neuvěřitelné. Vláda se chlubí tím, že posíláte čím dál víc lidí na dávky, místo aby se vláda snažila o to, aby bylo co nejméně lidí na dávkách, aby měli čeští občané dobrou životní úroveň. To může říkat jenom blázen, tyhle věci, ale všichni jsme to slyšeli dokonce v přímém přenosu v projevu premiéra Petra Fialy. To je šílené, ten člověk je mimo úplně. Jedná se o kombinaci snížení jejich daňového zatížení, zlevnění bydlení, energií a potravin prostřednictvím snížení daně z přidané hodnoty a zvýšení dětských a prorodinných sociálních dávek slušným a pracujícím občanům. To jsou trošku jiné dávky, než které vy posíláte... občany. Vy je posíláte žebrat, my říkáme: podpořme pracující rodiny s dětmi. Takže u nás to nejsou jen slova, u nás jsou to samozřejmě konkrétní činy. Co se týče těch značných hospodářských škod, kdy Fialova vláda říká, že slíbená valorizace důchodů způsobí prý hospodářské škody. To je neskutečná drzost! To znamená, vy prostě chcete okrást důchodce o slíbené peníze, a ještě řeknete, že ti důchodci tím, že byste jim to vyplatili, to, na co mají nárok, že to způsobí hospodářské škody. Znova to zopakuji - jedinou zemí Evropské unie. To znamená, Fialova vláda není vládou odborníků a spravuje veřejné finance nejhůře v rámci celé Evropské unie. Takže ten, kdo tady způsobuje hospodářské škody, je právě vláda Petra Fialy. Už jenom náznak vašeho jednání, to už stačil začátek před rokem, a už byste měli padáka. Česká republika, jak jsem říkal, je jedinou zemí Evropské unie, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila svůj státní dluh. To jsou neuvěřitelná hausnumera, jakým způsobem vy zadlužujete Českou republiku. Hlavně že je pro vás Ukrajina a Ukrajinci na prvním místě. Odůvodňování rostoucího zadlužení státu konfliktem na Ukrajině neodpovídá realitě. No, tak ještě... A dneska ještě ta monstrózní inflace kvůli Fialově vládě, která je mnohem vyšší, než je průměr v Evropské unii. Ostatně podívejme se do Rakouska, podívejme se do Německa, jaké jsou tam důchody. Teď podle Aaronova pravidla by zavedení fondového systému mělo být výhodnější, pokud je výnos soukromých penzijních fondů vyšší, než je součet míry růstu populace a průměrných mezd. V praxi je však aplikace tohoto pravidla obtížnější, protože existují nenulové náklady přechodu mezi oběma systémy. Náklady demografického stárnutí dopadnou na produktivní a neproduktivní generaci bez ohledu na typ důchodového systému. Jak všeobecně? My ten průběžný systém nezatracujeme. A tady to je úplně vrchol. No tak to tedy ne. My tedy nic takového dělat nechceme. A poměrně úspěšně. No tak pochopitelně. Ale je otázkou, jakým způsobem provést tu rozpočtovou konsolidaci? Tady s vládou pětikoalice zásadně nesouhlasíme. Ona je konsolidace a konsolidace. Jedna část politického spektra je příliš laxní v úpravě parametrů průběžného systému, čímž vrhá systém do hlubokých deficitů. Proto by měla postupně upravovat parametry průběžného systému. To my nechceme. My chceme zvyšovat podíl průměrný důchod - mzda. Takže to je zcela jasné. On tady hovoří o zvyšování věku odchodu do důchodu a snižování důchodů vůči mzdě.
Pane předsedo, nediskutujeme o textu knihy, ale o tom, zda trvá legislativní nouze.
Tak se pojďme podívat, jak to je. No, tak trvá? A o tom se bude hlasovat. A snažím se vám to tady vysvětlit. Nemůžete hazardovat. Je to vážná věc. Pojďme se podívat, protože je potřeba, abychom vaší vládě vysvětlili, jaká je situace kolem těch důchodů a že cestou není legislativní nouze, a ještě okrást důchodce v systému legislativní nouze. Proto to tady říkám, že to není ta cesta, že to je cesta do pekel. A to není úplně jednoduché, protože vy tady šmahem chcete lidem škrtnout prostě tisícovku měsíčně. Evropská unie nedoporučuje žádný jednotný model důchodového zabezpečení. Evropské země provádějí změny svých penzijních soustav velmi opatrně. Cílem této kapitoly, o které budu hovořit, je prozkoumat důchodové systémy v pěti evropských zemích. Všechny představují státy blahobytu, ale jejich konkrétní parametry se liší. Za příklad skandinávského modelu slouží Švédsko. Slovensko reprezentuje skupinu středoevropských zemí, které provedly radikální reformy po chilském vzoru. Opět zdůrazňuji, že to nekopíruje pohled SPD na věc. My chceme, aby měli lidé důstojně důchody, a vy argumentujete tím, že obhajujete to, že chcete okrást lidi o důchody, že jim to chcete snížit. Ale nemluvme jenom o Finsku. Takže takhle to je. Takhle to je. Nesouhlasila. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které se řízení před Ústavním soudem účastnilo, správně zdůraznilo rozdíl mezi sociálním a soukromým pojištěním. Sociální pojištění je založeno zákonem, zatímco smluvní pojištění vzniká na smluvním principu. Sociální pojištění je za podmínek stanovených zákonem povinné, zatímco komerční pojištění je dobrovolné. Pro nás v SPD je prioritou český občan. To je ten základní rozdíl, to jsou ty samozřejmě rozličné faktory, kdo je zrovna u vlády. A nejzajímavější je, že před volbami o tom mluvili někteří z vás, a najednou po volbách skutek utek. Soudce Ústavního soudu Jan Musil zveřejnil pozoruhodné odchylné stanovisko k nálezu, které je užitečné prostudovat. Obsahem povinnosti státu je podle něj zajistit subjektům práv jistý minimální sociální standard, ale nikoli adekvátní životní standard v souladu s jejich požadavky, jak je těmito subjekty někdy mylně vnímáno a požadováno. Takže tím, že Ústavní soud posuzoval, zda poměr mezi výší příjmů, pojistného na důchodové pojištění a výši důchodu za stávající právní úpravy naplňuje ústavní požadavek přiměřenosti hmotného zabezpečení ve stáří, vkročil na teritorium sociální politiky, o níž rozhodovat přísluší toliko zákonodárci. Tahle skupina lidí tu pomoc a ty peníze skutečně potřebuje. Tihle lidé musí zaplatit nájem, jídlo, vodu, teplo, elektřinu. A tady výše cen kašle na vaše průměry, je prostě vysoká a roste dál. Vážené dámy a pánové, pochopím výkřiky nějakých pomatených provládních aktivistů. Ale vy, vládní poslanci, se snad přece potkáváte, doufám, i s reálnými lidmi z ulice. Tak prosím nepomáhejte vaší vládě ničit tuto zemi. Nepomáhejte této vládě ožebračovat ty nejzranitelnější, ty, kteří si nemohou sami pomoci. Již milion českých občanů žije kvůli Fialově vládě pod hranicí chudoby. Jejich počet výrazně vzrostl za dobu současné Fialovy vlády, za dobu působení současné Fialovy vlády. Zvýšení minimální mzdy a základní složky důchodů je prostě pro SPD naprosto nedostatečné. Zásadní rozdíl mezi programem vládní pětikoalice Petra Fialy a SPD. Dle údajů pravidelné zprávy Evropské sítě proti chudobě žije již milion českých občanů pod hranicí chudoby a další milion je pak chudobou ohrožen. V Evropské unii se v posledních letech rychle prohlubují mnohé ukazatele bídy, jako je například bezdomovectví a tak dále. Tady bych snad jenom odbočil a připomenu, že za SPD už tady leží, už z minulého volební období mimochodem, ale v tomto volebním období jsme to podali znovu, tak tady leží náš návrh zákona na zestátnění exekutorů, ale tomu brání jak poslanci hnutí ANO, tak poslanci vládní pětikoalice. To je výsledek! Míra asociálnosti a neschopnosti Fialovy vlády nemá v moderních českých dějinách obdoby. A hnutí SPD bude nadále z opozice využívat všech politických možností, aby škodlivé působení Fialovy vlády skončilo. Lidé se propadají do chudoby kvůli Fialově vládě. Téměř třetina Čechů aktuálně žije pouze už s takovou finanční rezervou, která nepokryje ani jejich průměrné měsíční životní náklady.